Stále tu máme předražené IT projekty, které navíc ani nejsou odpovídající dnešním potřebám. Máme tu i další systémy. To jsem myslel, že v 21. století téměř není možné. Diskové kapacity jsou opravdu levné a nezálohovat, to opravdu může jenom úplný amatér. Nemáme sjednocenou identitu. Národní identitní autorita - NIA - není sjednocena třeba se systémem datových schránek. To se jinak vykládat nedá, protože kdyby veřejná správa byla schopna chránit naše osobní údaje, tak by přece žádnou výjimku nepotřebovala. Vojenská rozvědka nám tady předkládá novelu zákona, kde chce šmírovat celý internet. Třeba v oblasti sociálních věcí nevíme spoustu důležitých statistických údajů.
Takže toto období je klíčové pro Evropu, pro naši pozici, pro naši budoucnost a samozřejmě i evropský rozpočet, kde my konečně potřebujeme, aby Evropská komise pochopila naše priority. A naše priority jsou investice. Destabilizovat naši zemi a mít tady zase nevím kolik, rok a půl nejistotu? Česká republika se nikdy neměla tak dobře jak v tomto období. Takže to je jenom takový údaj. Takže dneska, když Evropa je v té nejdůležitější fázi rozhodování o budoucnosti - a my tam nejsme v koutě, my tam vystupujeme a prosazujeme naše zájmy. Já jsem taky prosadil to, že chceme mít vlastní energetický mix v rámci klimatické změny. A mluvil jsem o tom, že pro nás je klíčové jádro. A že nesouhlasím s tím, když Brusel říká, že jádro je nečistý zdroj. Takže já tomu nerozumím, proč chcete destabilizovat naši zemi. Bylo tam absolutně reprezentativní zastoupení. Já jsem teď byl dva dny v Sasku a mluvil jsem s předsedou německého parlamentu Bundestagu Wolfgangem Schäublem, to je můj přítel. Tak kdybych byl na tom tak špatně i osobně, proč by vůbec ti lidé se mnou mluvili? Proč mi volá tolik premiérů? Proč já volám jim? Já myslím, že všichni to vidí. A já nevedu žádnou kampaň proti Evropské komisi. Vy jste tady prosadili lex Babiš. Přesně jsem udělal, co jste chtěli. Tak proč teď někdo mluví o střetu zájmů? Já žádný střet zájmů nemám! Nevedu žádnou kampaň. Přišel nějaký předběžný audit. Samozřejmě tady se stále podsouvá, že já způsobím nějaký problém. A já se těším na to, když to budeme tady projednávat. A naši daňoví poplatníci zaplatili 35 miliard. A tady se stále podsouvá a spekuluje, co kdyby. Že tam máme zadržených ještě 18 miliard, protože úředníci špatně asi administrovali ty fondy? Ale to, že se to stalo už v minulosti, to nikoho nezajímá. A to je vaše dílo. Takže střet zájmů žádný není, protože jsem postupoval podle vašeho zákona, který jste prosadili a který potom dopadl na starosty a byl s tím velký problém a všichni křičeli. Mimochodem, je tam i ústavní stížnost, která je tam už snad dva roky a nic se neděje. Takže já to zásadně odmítám! To, co chtěl, jsem udělal. Odešel jsem z rady EFI, ESIF, nemám na to vůbec žádný vliv. A to, že ten audit přišel velice nestandardně a že tam bylo obrovské množství auditorů z České republiky, to nechám bez komentáře. Já to určitě vysvětlovat nebudu, protože nemám k tomu ani kompetenci, ani to zkrátka nepotřebuji komentovat. Ale samozřejmě je to vděčné téma na to, aby se stále opakovalo, že já jsem nějaký problém.
Hrstka nadšených lidí pohnula Prahou. Jeden či dva tisíce odhodlaných mohou pohnout celou Českou republikou. Nebude to jednoduché, ale musí vyslat signál, že to jde. Ten signál bude důležitý pro volby sněmovní, které přijdou za další rok. A nedělejme si iluze. Pokud přinesou výsledek, který prezidentu Miloši Zemanovi a lidem kolem něj nepůjde pod nos, budou jej sabotovat až do konce prezidentova volebního období. To je velmi důležitý moment. Ale to musíme vydržet. Až Miloš Zeman odejde, bude stěžejní, kdo bude po něm zvolen prezidentem, zda přestane společnost rozdělovat a začne ji konečně spojovat. A mám ještě jeden úkol na srdci pro všechny z nás, co tu dnes sedíme. Pojďme srovnat volební hřiště, aby se hrálo fair play. Ty ve volbách získávají v podstatě všechny propadlé hlasy. Jenže dnes do toho kopce hrají všichni s výjimkou hnutí ANO. Pojďme si jasně povědět, jaký dopad má toto dávné a nehorázné rozhodnutí dvou dominantních politických stran. A to není vše. My, demokratické strany, jsme o této hrozbě před volbami dobře věděly, ale nebyly jsme jí schopny čelit tím, že bychom spolupracovaly. A za to Andrej Babiš nemůže. Takže to nejmenší, co můžeme udělat, je upravit zákon tak, aby z propadlých hlasů všichni dostávali stejný díl. Není na co se vymlouvat. Pojďme odhodit soupeření a odhlasovat úpravu systému tak, aby byl fér. Dámy a pánové, závěrem chci zopakovat, že plán existuje. A to je realistický plán.
Děkuji, pane poslanče.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Takže já se pokusím shrnout, proč jsou Piráti pro nedůvěru vládě i v oblasti ekonomiky. Předně musím uznat, že České republice se v tuto chvíli daří dobře. Myslím si, že pokud na tom má vláda nějaký podíl, tak je to na základě známého principu: kdo nic nedělá, nic nezkazí, a proto by měl dostat odměnu. Poměrně stabilní daňové prostředí, které je fajn pro firmy. Ale bohužel to mělo i celou řadu velmi negativních efektů. Třeba ten, že jsme promrhali pět let, kdy jsme mohli posouvat Českou republiku dopředu, a místo toho se prakticky nedělo nic. Co se týče rozpočtové politiky, tak vláda rezignovala na snahu vyrovnat rozpočet. Dneska už i v dlouhodobém horizontu navrhuje schodek 40 miliard korun a už se vůbec nesnaží ty schodky snižovat. Ale přece když vláda naplánuje investice, nerealizuje je a díky tomu má menší schodek, to není žádný úspěch. To je neúspěch, kdy se nepodařilo správně naplánovat, co se má udělat, a nepodařilo se stihnout, co vláda chystala. Co se týče daňové politiky, tak tam právě platilo to, že vláda nedělá prakticky nic. Slibované zrušení superhrubé mzdy se nekonalo. Slibované snížení daní se nekonalo. Sliby o tom, že vláda zavede jednotné inkasní místo, jsou pouze na papíře, a to ve velmi zredukované podobě. Co je velmi negativní, že stagnuje výběr daně z příjmu právnických osob. Vlastně jediná iniciativa výraznějšího charakteru v oblasti daní, kterou vláda aspoň předložila do Sněmovny, je sazbový balíček, který zvyšuje zdanění o 20 miliard korun zhruba, ale žádné daně nesnižuje. My to vidíme jako promrhanou příležitost snížit zmiňované zdanění práce. Valorizační schéma znamenalo pro důchody tento rok zhruba 570 korun pro důchodce s průměrným důchodem měsíčně a příští rok to je zhruba 720 korun. Takže ta částka 900 korun, kterou neustále operuje Andrej Babiš, je z drtivé většiny částka, kterou má vláda uloženou ze zákona. Pouze 330 korun pro tento rok a pouze 180 korun pro příští rok je důsledek novely zákona. Ta novela navíc není pouze zásluha hnutí ANO.
Já bych chtěl paní ministryni opravit. Stejně tak Ministerstvo práce a sociálních věcí má sociální demokracie stejný počet let. Co se stalo v sociální oblasti? To, že technicky oddělíte penzijní účet od rozpočtu, je technikálie, to není žádná reforma, ale ani to jste ještě nepřinesli do Poslanecké sněmovny, aby se s tím něco dělalo.
Faktická poznámka paní ministryně Dostálové, bude následovat potom faktická poznámka pana poslance Bauera.
Děkuji za slovo. Pokud to pan poslanec nazval katastrofou, tak já bohužel musím nazvat katastrofou jeho vystoupení, protože pokud si strana neuvědomuje tu opravdu tíživou situaci, která ve stavebním zákoně je, a ještě to zaznívá ze strany Občanské demokratické strany, kde já podepisuji jejich slova, jak se tady bijí za fikci souhlasu, za to, že není možné, aby stát vůči občanovi uplatňoval pokuty, ale opačně to v podstatě vůbec nefunguje, to znamená, že stát vůči občanovi nemusí dodržovat vůbec nic.
Já se musím přiznat, že s jeho věcným návrhem jsem se seznámil na hospodářském výboru. Já jsem velmi rád, že paní ministryně financí našla odvahu se vyjadřovat k věci, které třeba úplně přesně nerozumí, ale vážím si toho. Ale opakuji to, co už jsem na plénu Poslanecké sněmovny několikrát řekl. Je to legitimní dotaz, který tady nezazněl poprvé, ale ty obavy a rozpory mezi programovým prohlášením a samotným fungováním komise tady existují.
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Mě to prostě přijde naprosto nedůstojné, co tady ty dvě ministryně tento rok předvedly.
Pan předseda Výborný s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Je to velmi licoměrné a pokrytecké tady hovořit o tom, že pouze rok. Čili nás čeká opět to martyrium, které jsme si tady zažili v letošním roce.
Prosím, máte slovo.
Důchodová reforma. Hnutí ANO a ČSSD mají resorty financí a MPSV šest let. A předtím tady byla celá řada jiných vlád a třicet let nikdo tu reformu neudělal. Pravda, nepodařilo se to ani té minulé vládě. Víme to. Nebylo by to lepší než tady to mlácení prázdné slámy, které tady provádíme od rána do večera? Já si myslím, že bylo. Stejně jako sociální služby. Vy tady vyvoláváte schůze, dvě schůze na sociální služby. My jsme na tom samozřejmě pracovali. Tak to dopoví za mě asi paní ministryně.
Děkuji. Následuje faktická poznámka pana poslance Skopečka, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Juchelka. Prosím, máte slovo.
Já chci jenom zmírnit tu vaši interpretaci mých slov. Stálo to velké politické úsilí, protože jsme tehdy vládli v koalici, tak to byl samozřejmě koaliční kompromis.
Investice. Pokud říkám 85 + 50, jsou to národní zdroje a evropské zdroje. Vzal se balíček, hodily se národní zdroje, evropské zdroje. Popravdě řečeno, kdo by si dal tu práci, tak si ty klíčové investice najde sám. Podstatné je to, že se z nich musí vybrat ty, které se budou realizovat, a ty, které máme šanci odfinancovat v příštích deseti letech. A přece všichni víme, že nemáme šanci je odfinancovat pouze ze státního rozpočtu, ani z evropských peněz. Proto dneska hledáme další, alternativní zdroje. Proto dneska zapojujeme a poprvé vytváříme skupinu, která tady začne řídit PPP projekty. Proto dneska aktivujeme zdroje na úrovni Evropské investiční banky, Evropského investičního fondu. Je to banka, která zde historicky odsuplovala docela správně podporu ve smyslu malých a středních podniků a živnostníků. A to bude i nadále dělat. Ale za b) - ta banka musí dneska dostat parametry právě toho, aby byla nositelem těch národních investic ve smyslu jejich financování ať už přes Evropskou investiční banku, Evropský investiční fond, anebo třeba aby zastřešila Národní rozvojový fond. Ano, ten zákon, který zde fungoval 25 let, ten zákon, který ve finále znamenal, že zahraniční subjekty zde získaly skoro 3 miliony na hlavu, a nedívalo se na to, jestli je to produkce s přidanou hodnotou, nebo bez přidané hodnoty. Tento zákon se nezrušil, tento zákon se zásadně změnil. A to tak, že bude naprosto minimalizován. Čili to, co jsem zde říkal v úvodu. Jinými slovy, podporujeme tím opět inovační růst. A nejenom inovační růst firem, ale i pochopitelně rozvoj univerzit. Proto se finišuje s tím, aby se připravila rekodifikace stavebního práva. Proto se po dlouhé době začíná zcela měnit systém od digitalizace přes zásadní zjednodušení pro jakéhokoliv stavebníka, ať už stavebníka velkého, nebo malého. Na tom, věřím, že se shodnou rovněž takřka všichni. Možná největší bariéra současného růstu tuzemských firem. Máme tady celou řadu produktů, které prostě nedokážeme dostat do oblasti ať už umělé inteligence, nebo prostě jakéhokoliv 4.0 formátu. Samozřejmě, že to neřeší na dlouhou dobu všechno. I když to nebylo jednoduché a pochopitelně respektujeme třeba to, že odbory by to řešily i jinak. Vytváříme model, který se jmenuje práce s talenty, a získáváme talenty z celého světa. A nejsou špatné, jsou dobré. Mně to nepřísluší a kolega Plaga by to popsal určitě lépe. A začít prostě připravovat studijní programy. Já tím jenom říkám to, že zde bude vytvořen kompletní základ včetně role krajů, včetně role státu, včetně role komor, svazů a všech ostatních. Ve stejnou dobu připravujeme zásadní prolnutí univerzit zejména s takzvanými pokročilými technologiemi ve spolupráci s byznysem. Včera se otevřelo GE centrum ve spojení s ČVUT. Mimo jiné včera, když jsme se vrátili z Drážďan, respektive když jsme byli v Drážďanech, tak se nám tam podařilo domluvit, že první Fraunhoferovo centrum v České republice bude otevřeno v příštím roce. Bude v oblasti umělé inteligence a její aplikace do materiálového inženýrství. Je to nejvýznamnější světová výzkumná organizace v oblasti aplikovaného výzkumu. Podnikání. A pochopitelně rozumím, že podnikatelé si stěžují. Já jsem byl ještě nedávno na jejich úrovni a tvrdě jsem kritizoval, co se nepodařilo, co by se mělo zlepšit. A je pravda, že máme toho hodně co zlepšovat. V každém případě nemá cenu si dneska dávat stovky úkolů. A my je máme, jsou připraveny. Malé jednotné inkasní místo. Ale je to to, o čem se opět možná mluví 15 let. Ale pro všechny, kteří mají příjmy do jednoho milionu obyvatel - což je 420 tisíc živnostníků - tak je připraven šmahem jeden odvod na úrovni sociálního, zdravotního i daně z příjmu. V příštím roce by to mělo být uvedeno v život. Ve stejný den a ve stejném období docela zásadním způsobem snižujeme všechny úkony v oblasti statistiky. Podnikatelé tam všechno najdou, v novém rozhraní, rychle, pěkná grafika. Takže každý bude moci vidět, co jsme slíbili, co se udělalo, co se neudělalo.
Trestně stíhaný premiér. Dokonce tu sedí lidi, kteří odsouhlasili tu dotaci. Slouží to lidem. Nebyla tam žádná korupce. Ale vy, kteří tady jste byli u toho, když se tady rozkradly miliardy, vytunelovaly banky a pojišťovny a fondy a kuponka a lehké topné oleje a tak dále, tak vy tady stále opakujete nějaké Čapí hnízdo? Dokonce už někteří, kteří tvrdili, že to neexistuje, dneska tvrdí jo, možná jo, ale pokud by to tak bylo, tak budeme někoho trestat za to. Řepka, to je taky jako oblíbené téma. Všichni se zbláznili. Biopaliva - patnáct let. Tady vlastně všichni - a tisíckrát se to opakuje, že je to Babišova řepka. No není to Babišova řepka. Kdo tady dovolil největší koncentraci řetězců v Evropě a čerpaček? Kdo tady kašlal na zemědělství od začátku? Kdo se tady zabýval nějakou potravinovou soběstačností? A naše země je plná skvělých lidí, plná aktivních občanů a právě na tom stojí naše demokracie, fungující demokracie. A ti lidé, ano, demonstrují proti mně a já to samozřejmě beru vážně. Možná bychom byli rádi, kdyby aspoň jednou přiznali, že jsme tady něco pro lidi udělali. Já myslím, že jsme udělali celkem toho dost. Když jsme končili jako menšinová vláda, tak jsme to taky sepsali. A píšu to každou neděli. Ano, jsou tady nějaké dotazy na hospodaření, ale určitě nezasahuji. A tady vy stále opakujete tu nepravdu. To znamená, že je tam nějaká souvislost, že je tam nějaké ohrožení justice. Měla jasný a byla vždy odbornice a bojovnice proti korupci a klientelismu v českém justičním prostředí. A myslím si, že i já jsem se zachoval velice vstřícně.